Já vám děkuji za pozornost, i za to, že o tom budete přemýšlet.
Máte slovo.
Mimořádná schůze pokračovala minulý týden ve středu 30. října, věnovali jsme se tomu celý jednací den, dalších pět hodin. Když to sečtu, tak je to čtrnáct a čtvrt hodiny, a dneska jste rozhodli, že debata může pokračovat maximálně hodinu. Takže patnáct a čtvrt hodiny, a ne dvacet sedm.
Anebo pojďme mluvit o modelu, kdy z VZP bude monopolní výběrčí a distributor pojistného podřízený státu. Teď máme model něco mezi tím, kdy VZP je fakticky neřízená střela, ve vedení nemá většinu ani stát, ani nějaká partaj, ani odbory, ani zaměstnavatelé. Protože většinu tvoří zástupci politických stran. Mohli bychom tedy hovořit o parlamentním stranickém vedení. Mám na mysli ten současný stav, ne ten, který my navrhujeme, pochopitelně. To je na jedné straně dobře, že ve vedení VZP nevládne až tak zase stranický duch, na straně druhé i tady by prospěli zástupci pojištěnců z ulice. Takže principiálně jsme pro navrhované změny. Ale faktem je, že jsou jen krůčkem, který sice vede správným směrem, ale neřeší podstatu věci. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Třešňák. Dobrá, považuji toto za procedurální hlasování, o kterém nechám hlasovat. Odhlásím vás samozřejmě, zagonguji, aby mohli přijít... Jste odhlášeni, tak se prosím zaregistrujte. Návrh byl přijat.
Ten sice neřeší Všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která je největší na trhu, ale ten poslanecký návrh principiálně přináší řešení správné, tedy přímou volbu do orgánů pojišťoven všemi pojištěnci. Chápu, že takový návrh se nebude líbit vládě hnutí ANO, ČSSD a KSČM ani velkým zaměstnavatelům a možná ani odborům. Ale to bych nebral v potaz, protože fungování pojišťoven by se v první řadě mělo líbit pojištěncům, tedy lidem, kteří ty pojišťovny a jejich práci platí. Jak víme, máme tady ještě jeden návrh zákona. Chtěl bych říct, že nikdo asi nemůže vyloučit žalobu k Ústavnímu soudu na vládní změnu zákona o oborových pojišťovnách, na ten vládní návrh, protože ani ten stále nepřináší řešení požadovaného principu nediskriminovat část pojištěnců. Ale nemyslím, že do budoucna bude tahle taktika tak úspěšná, jako byla v případě ústavního práva občanů rozhodovat přímo bez stranických prostředníků. Ale zpátky k této novele o zdravotních pojišťovnách.
Ještě jednou pěkný večer. Veto jsem očekával. Ještě jednou tedy, vážení kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi plynule navázat na tu předešlou debatu, tedy hlavně na úvodní slovo pana ministra u sněmovního tisku 516, a uvést, proč naše poslanecká novela pod číslem sněmovního tisku 479 lépe naplňuje závěry Ústavního soudu a zprůhledňuje volby do správních rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Oborové zdravotní pojišťovny hospodaří s částkou 130 miliard korun v rámci českého zdravotnictví. Na rozdíl od Všeobecné zdravotní pojišťovny však nemají tak jasné nominace a volby do řídících a dozorčích orgánů. Způsob volby do správní a dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny je nám všem znám. Kdo volí do správní rady zdravotních oborových pojišťoven? Sdělují někomu pojišťovny, kdo jsou ti tajemní volitelé a které firmy mají tu moc ovlivňovat jejich řízení a tok peněz? Tyto otázky pak logicky vzbuzovaly další pochyby, jak transparentní takové volby jsou a zda nemohou existovat nějaké zákulisní tlaky těch velkých plátců zdravotního pojištění.
Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 6. listopadu tohoto roku. Dobře, já tady slyším námitku. Prosím pana předsedu Kalouska, aby přednesl námitku.
Opravdu dávám námitku proti postupu předsedajícího, pane předsedající, a rád bych věděl, na základě jakého ustanovení jednacího řádu - nejsme v rozpravě - mimo rozpravu mluví někdo s přednostním právem, v tomto případě já. Chtěl bych vědět, na základě jakého ustanovení jednacího řádu odebíráte slovo někomu s přednostním právem, abyste ho přidělil někomu jinému.
Děkuji. Já na ty otázky odpovím. Jsou to dvě oddělené otázky. V rozpravě nejsme podle žádného ustanovení jednacího řádu. A slovo vám teď neodebírám, ale většinou před těmi přednostními právy, kdy se pokračuje například v rozpravě s přednostními právy, tak je možnost se... Dobře.
Poté bychom případně pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu schůze. Omlouvá se paní poslankyně Věra Adámková, a to mezi 15.30 a 16 hodinami z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jiří Mihola dnes od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Já si myslím, že to je přesně o tom, o čem bychom měli diskutovat, co je vlastně pojetí rodičovského příspěvku. A já si myslím, že pro nás, pro Českou republiku, je právě na diskusi, jaké vůbec bude do budoucna pojetí toho rodičovského příspěvku a jak budeme podporovat rodiny, když chceme, aby se nejenom zvyšovala porodnost, ale aby se o ty děti starali rodiče.

Naposledy to zvýšení proběhlo v roce 2017 a od té doby nic.
Pan poslanec nemůže pokračovat, protože je rušen.
My tady mluvíme o problémech průběžného pilíře důchodového systému. Všechny tyto problémy by byly vyřešeny, pokud bychom dokázali mít tady porodnost, která by byla vyšší než dvě celé. A s tím souvisí samozřejmě ekonomická situace našich rodin. Takže prosím, abychom i toto vzali v potaz. A když se podíváme na celkový objem státního rozpočtu, je to poměrně zanedbatelná částka a tyto peníze ty rodiny proinvestují pro naši budoucnost.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Milan Brázdil, pak s přednostním právem pan předseda Výborný. Pan poslanec Marian Jurečka, pan poslanec Válek, pan poslanec Bělobrádek. Prosím. Já vás poprosím v sále, abyste se ztišili a abychom tento bod byli schopni v klidu doprojednat. Prosím, máte slovo.
Já nebudu krátký, to je můj spolužák z Břeclavi Ivoš Krátký, já budu stručný.
Děkuji za stručnost, a pan poslanec Pavel Bělobrádek s faktickou poznámkou a jeho dvě minuty.
Děkuji, pane předsedající. Druhá věc je, že tady napravujeme nějakou křivdu, což je trošku něco jiného. A jestli je něco skutečným nástrojem pro zvýšení porodnosti, tak je to to, co jsme prosadili v Sobotkově vládě, to znamená slevy na daních.
Ale ta souvztažnost - znovu opakuji - tam žádná není. Ty zákony nemají mašličky, a pokud jste to takhle chápali, tak musím položit řečnickou otázku: Proč jste to tedy nedali do jednoho balíčku? Když vám nedělalo problém dát do jednoho balíčku devět zákonů, tak proč jste k tomu nepřidali rodičovský příspěvek? A neřekli jste dobře, patří to k sobě? Ale to jste neřekli ani v prvním čtení, to jste neřekli ani ve druhém čtení, to říkáte teď, zcela účelově a falešně ve čtení třetím! Kdo si tady bere mladé rodiny jako rukojmí? No samozřejmě, že vy! Protože nedovolíte hlasovat rodičovský příspěvek dřív, než bude prohlasován daňový balíček.
Nyní jenom upozorňuji, mám tady faktickou poznámku, nicméně nejsme v rozpravě, takže nelze faktické poznámky, a poslanci bez přednostního práva pouze k návrhu programu. Takže pojedeme dál. Faktické nejsou teď, ne, teď jenom poslanci s přednostním právem, nejsme v rozpravě.
Mám pocit, že pokud toto sleduje veřejnost - a doufám, že ne - tak z toho musí být naprosto zmatená, a my jsme naprosto nesrozumitelní, nepochopitelní a směšní. Paní ministryně tady hovořila en bloc o tom, že opozice s ní jednala o nějakém návrhu. Je to tady od nás jasně dané na stůl, pojďme otevřít a dokončit rozpravu k rodičovskému příspěvku. To totiž ty lidi venku zajímá. Pojďme to tady doprojednat, je to naprosto jasné, dané. V pátek si tady vláda dokončí a odhlasuje ve finále to, co tady na sílu protlačila, to je úplně jiná věc. Ale pojďme hlasovat o těch návrzích, které tady jsou. Že to je prioritou sociální demokracie, prioritou vlády. Tak v pátek to nešlo, to jsme si vysvětlili, že to bylo trošku věcí paní ministryně, nebudu říkat, co to bylo, prostě nešlo to. Rodičovský příspěvek! Máte na to jedinečnou příležitost.
Opravdu ne. Chci ale uvést na pravou míru jeden fakt. Byli to poslanci ODS a mnozí komunální politici, jako zde přítomná Jana Černochová nebo Roman Onderka, ať jmenuji z obou stran politického spektra komunální politiky, kteří navrhli a díky nám prosadili pravomoc pro obce bojovat s hazardem. Dávno předtím, než Andrej Babiš přišel do politiky. Tak to říkejme celé! Česká politika nezačala příchodem Andreje Babiše. Takže byl to tlak zejména komunálních politiků, mnoha politiků z ODS. Jana Černochová prosadila návrh zákona a pak to taky aplikovala ve své městské části, je tam nulová tolerance, dávno předtím. To jenom na upřesnění, já bych o tom jinak nemluvil. A pak, paní ministryně, dovolte mi, já jako konzervativní politik nekomentuji uzavřená jednání. Na to jednání jsem byl pozván, já jsem se toho jednání účastnil. Nejenom naše návrhy. Mohl bych citovat, co zaznělo od každého z účastníků toho jednání. Já jsem říkal: Zkusme se dohodnout! Když jsem dostal zprávu, že se nedohodneme, tak jsem v klidu odpověděl: OK, beru na vědomí. Ale není normální vytahovat části uzavřeného jednání a získat si s tím nějakou mediální výhodu. Vy jste zvolili formát, já jsem slušně na to jednání přišel. Ale považuji za nekorektní z takového jednání tady říkat jenom část. Stačí informace: Měli jsme jednání, přišly nějaké návrhy, nedohodli jsme se. To je korektní. To taky odpovídá realitě. Nic víc k tomu dělat nebudu. A říkám, nebudu vracet debatu zpátky obsahově k daňovému balíčku.
Mladé rodiny s dětmi čekají na zvýšení rodičovského příspěvku. Z posledních dnů by se zdálo, že zřejmě čekají ještě z doby pravicových vlád, kdy jste jim to zřejmě vy slíbili, prosadili, zajistili jste peníze, zpracovali jste zákon, vaši ministři práce a sociálních věcí to předložili a od té doby mladé rodiny s dětmi čekají, až jim to pravicová opozice zařídí. Připletla se. Dala si to do programu, získala důvěru ve Sněmovně. Děláte si srandu? Já vám odpovídám prostřednictvím předsedajícího: Vy blokujete zvýšení rodičovského příspěvku pro mladé rodiny s dětmi!
Děkuji moc.
Tak nyní s přednostním právem předseda ČSSD Jan Hamáček. Prosím, máte slovo, pane předsedo.
Samozřejmě že pro sociální demokracii je prioritou navýšení rodičáku. Akorát je tam taková drobná nuance - my na to potřebujeme někde vzít peníze. My tady férově říkáme, že abychom mohli těm mladým rodinám ty peníze vyplatit, tak musíme něco udělat s příjmy. A zvolili jsme podle mě velmi rozumný postup, protože současně s tím, že máme příjmy na rodičovský příspěvek, tak také postihujeme a znepřístupňujeme neřesti, jako je alkohol, hazard a kouření. Chtěl jste to slyšet, tak to říkám otevřeně. Pro nás je prioritou, aby mladé rodiny měli rodičovský příspěvek. A je nás také prioritou na to ty peníze sehnat.
Prosím.
Děkuji Janu Hamáčkovi za otevřená slova. To je vaše pohádka, které vy možná věříte. Ale tak to prostě není. A my voličům a občanům říkáme pravdu. To vám nevadí? My jsme to akceptovali, je to pod rozlišovací schopností trefit přesně daňové příjmy, tomu rozumíme. Takže ani těch 8 miliard nevisí vůbec na tom, jestli bude schválen daňový balíček - ano, nebo ne. My jsme pro zvýšení rodičovského příspěvku a současně jsme proti zvýšení daní. To je naprosto logický postup. Jenom připomínám, že i bez daňového balíčku máte přibližně o 130 miliard korun - pane ministře - více pro příští rok než letos. Takže tam nehrozí, že by na to ty peníze nebyly. A to je celé. Pak můžeme někdy v dohledné době dohlasovat daňový balíček. Takže to bude mít poměrně hladký průběh. Já to respektuji. Na tom není nic špatného než kromě toho, že je to naopak. A vy se snažíte - podle mě neúspěšně, protože vám ukazujeme pravdu - to otočit. Vždyť on navrhoval to samé vlastně! Jenom na jiné schůzi, a tím porušil tu dohodu. A my dáme vstřícné gesto, aby se ten rodičák projednal, a zase se vám to nelíbí. Zase s tím máte problém.
Neříkám to rád, ale po panu ministrovi kultury i pan ministr vnitra prezentoval totální neznalost rozpočtové problematiky. Ty peníze nemají mašličky, pane ministře vnitra. Ono to může být na úkor jiných výdajů. Je to prostě otázka vládních rozpočtových priorit, které jsou absolutně volné. Co je pro vás důležitější? Schválení rodičovského příspěvku, nebo zvýšení daní? To jsou prostě příjmy státního rozpočtu. Pak je čínská zeď a pak jsou výdaje.
To bude velmi zajímavá debata. My jsme si jako naše menšinová vláda uzavřeli vládní prohlášení a tam jsme si dali určité úkoly. Rodičovský příspěvek byla jedna z věcí, na které jsme se dohodli, naše koaliční vláda. Dohodli jsme se také na boji se závislostmi, dohodli jsme se na navýšení platů učitelů, držíme tento závazek. Dohodli jsme se na dalších věcech. A já bych chtěla říct, že tato velice nedůstojná debata - nedůstojná debata, skutečně si myslím, že občané z toho nemohou mít žádnou radost, z této debaty. Tak já skutečně jsem dostala od opozice návrh. Dostala jsem návrh, že se přestane obstruovat balíček, pokud projdou tři pozměňovací návrhy. Včera jsem notabene měla zahraniční konferenci o hazardu, kde jsem to zase tvrdě, ta čísla všechna, uváděla. A třetí byl návrh, a ten by byl případně k diskusi, to byl návrh, se kterým přišel pan ministr zemědělství, abychom nechtěli navýšení poplatku na katastr, ať jsem korektní.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo.
Vážení kolegové, jménem poslaneckých klubů pirátů, ANO, ČSSD a STAN navrhuji, aby se
Následně odložil účinnost do 30. 9. 2019, tedy do té doby mělo Ministerstvo zdravotnictví připravit nové řešení. Zvoleni pak budou jen ti, na kterých se usnese pár vlastníků největších podniků, kteří nyní jediní disponují reálným právem volit. Podle ministerského návrhu bude mít hlas pouze ten, kdo odvede alespoň 0,4 % z celkového úhrnu pojistného vybrané danou pojišťovnou, což je tedy obrovská bariéra, kterou překonají jen velké podniky s tisíci zaměstnanců. Kdo to je v současnosti? Vlastně z dostupných informací vyplývá, že v současné době u některých pojišťoven, aniž bych konkrétně jmenoval, získají v takto nastavených volbách nejvíce hlasů zahraniční bankovní skupiny. Oproti tomu poslanecký návrh vlastně definuje, nejen kdo jsou kandidáti na řízení zdravotních pojišťoven, ale i jasně říká, že všichni pojištěnci nad 16 let věku mohou volit, a to v korespondenční a elektronické volbě. K tomu je zapotřebí zajistit, aby se do orgánů zdravotní pojišťovny mohli dostat jejich zástupci, to je přímí zástupci pojištěnců s jasným mandátem a možností ovlivnit směřování pojišťoven.
Já také děkuji. Pěkné odpoledne.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Jestliže k dnešnímu datu nemáme pravidla pro volby do zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, tak samozřejmě ta věc spěchá. Dále už nechci nějak podrobně představovat ty parametry předložené novely a zmíním se o stanovisku vlády. Vláda projednala tuto novelu 10. června 2019 a zaujala k ní nesouhlasné stanovisko. Za prvé, vláda odkazuje na fakt, že předkládá svoji variantu řešení voleb do orgánů rezortních a oborových zdravotních pojišťoven. Tady je ale potřeba spravedlivě říci, že si vláda dala na čas s předložením tohoto návrhu. A já bych tady chtěl ocenit snahu kolegy Třešňáka a dalších poslanců řešit tuto závažnou problematiku vlastním návrhem za situace, kdy ministerstvo se svým návrhem poměrně dlouho otálelo. Za druhé, vláda konstatuje, že návrh trpí věcnými i legislativními nedostatky. Výhrady má vláda také k premise, že volebním právem má být nadán každý pojištěnec. Za třetí, vláda vyslovuje námitky i ke kritériím, která musí dle návrhu splňovat osoba kandidující do orgánů zdravotních pojišťoven. Za čtvrté, vláda zmiňuje ještě některé další aplikační problémy předložené novely. Jako zpravodaj ještě jednou konstatuji, že oceňuji aktivitu předkladatelů. Také chci říci jako zpravodaj, že navržené řešení je poněkud netradiční, a mohu říci, že mně osobně je v některých aspektech sympatické. Jako garanční výbor je navržen výbor pro zdravotnictví. Jako zpravodaj navrhnu ještě projednání v hospodářském výboru.
Děkuji a prosím potom o zopakování toho návrhu, až budeme navrhovat. Nyní tedy jsme ve sloučené rozpravě, a pokud pan poslanec Kaňkovský nebude trvat na svém přednostním právu v tuto chvíli, tak pan poslanec Farhan.